Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, nicméně já jsem si až teď uvědomila, jakou iritaci dnes způsobuje moje řeč těla. Není to tak, že bych nad vámi bědovala nebo si dávala ruce do hlavy, nikoliv. Já se dneska celý den nemohu hýbat. Vím, že by se to nemělo dělat, nicméně si na to sahám. Takže to není expresivní řeč těla nad vámi, ale je to neustálé sahání si na tu ztuhlou část těla.
Děkuji a nyní paní poslankyně Šafránková, která je přihlášena řádně do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, když se na poslední schůzi Poslanecké sněmovny projednávala otázka kritické situace ve financování sociálních služeb, vyjádřila jsem obavu, abychom se zde nesešli za rok znovu za stejných, nebo ještě horších okolností. Toto se nenaplnilo. Mé obavy byly překonány. Scházíme se k tomuto bodu už po deseti dnech. Nemá smysl opakovat zde většinu z toho, co zde zaznělo minule. Situace je vážná, opravdu více než kritická. Naším úkolem je nelhat si do kapsy a urychleně, byť na druhý pokus, najít řešení, a to řešení, které bude operovat s celou chybějící finanční částkou v reálné podobě, nikoliv ve formě slibů a nejasných splátek, jako tomu bylo minule. Hrazení části chybějících peněz na sociální služby pomocí unijních dotací je nahodilé, nesystémové řešení, které navíc může být i v rozporu s původním usnesením Poslanecké sněmovny k této věci. Výrok, proč bychom utráceli peníze z národních zdrojů, když máme evropské, který v této souvislosti z vládních řad zazněl, je tudíž vrcholně alibistický, a navíc nepřesný. Nemohu si v této souvislosti odpustit připomínku toho, že SPD zde na minulé schůzi k záležitosti financování sociálních služeb navrhla několik systémových usnesení. Tato usnesení se týkala legislativního zákonného zakotvení odpovědnosti za -
Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o větší klid.
- za poskytování sociálních služeb, zákonnou definici jejich minimálního celostátního rozsahu a také auditu, který by přesně definoval a lokalizoval příčiny rychlého růstu nákladů v tomto segmentu. Proto žádám vládu a příslušné ministryně, tentokrát bez usnesení, aby i v tomto ohledu začaly neprodleně konat. Já osobně, poslanci SPD a jistě i celý náš výbor pro sociální politiku v tomto budeme určitě vždy ochotně nápomocni.
A nyní je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák a pan poslanec Jurečka svou přihlášku stahuje. Tím jsme v tuto chvíli vyčerpali jak faktické poznámky, tak přihlášky do rozpravy, takže pokud se někdo další nehlásí do rozpravy z místa, pane zpravodaji? V tom případě nebyla žádná hlasování a já otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy usnesení.
V tuto chvíli si dovoluji navrhnout tato dvě usnesení, a protože spolu věcně souvisí, tak myslím, že jsou hlasovatelná dohromady:
Otevírám bod Ústní interpelace Připraví se poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.
Vím, že tady dnes pan premiér nemůže být přítomen, nicméně ta věc je tak závažná, že se k tomu nelze nevyjádřit. Já se obracím touto interpelací na pana premiéra, protože to je jeho vláda, v níž teď je tento palčivý problém, způsobený tím, že jste v prosinci schválili zvýšení platů a potom také příplatků v sociálních službách.
Děkuji za dodržení času. Než dám slovo dalšímu v pořadí, budu číst omluvy. V tuto chvíli dávám slovo na interpelaci na pana premiéra paní poslankyni Kovářové.
Vážený pane premiére, ještě před volbami jste odmítl prestižní možnost vystoupit na půdě Evropského parlamentu. Vaše odůvodnění zde nebudu opakovat. Slíbil jste nicméně, že vystoupíte až v nově zvoleném Evropském parlamentu. Důvody jsou zřejmé. Také je nebudu opakovat. Kauzy, které jsou s vámi spojeny, mohou ovlivnit výsledky vyjednávání o kohezní politice, o evropském rozpočtu, vlastně o čemkoliv. Cítím to tak, že pozice České republiky v Evropské unii oslabuje. Proto je, myslím, důležité vědět, s jakými tezemi na půdě Evropského parlamentu vystoupíte. Pokud by to měla být hesla, která používáte na domácím hřišti, o kampani nebo spiknutí všech a všeho proti vám, jsem přesvědčená, že narazíte a že Česká republika bude kvůli vám nejen v nemilosti, ale také k smíchu. Prosím, uklidněte mě, že vaše vystoupení v Evropském parlamentu bude mít důstojný a věcný charakter.
Děkuji.
V této své druhé interpelaci se chci věnovat otázce, proč se má přesunout protidrogová politika našeho státu pod Ministerstvo zdravotnictví. V podstatě jde o nápad, který se periodicky vrací, ale vždy je zkritizován všemi odbornými společnostmi a také je prakticky neproveditelný, věcně nesmyslný.
Vybere stát balík peněz a třetina z nich jde krajům a obcím. Budou se ty nůžky čím dál více rozevírat a některá z vlád - ta naše to zatím nedovolí, není o tom debata, maximálně o vnitřním složení. Ale k čemu dojde? Já jsem v tomto kontextu řekla: máte... kdysi zákonodárce, tato některá Poslanecká sněmovna dala tuto kompetenci obcím. A řekla: můžete si až pětinásobně zvyšovat koeficient, a tím si ovlivňovat vlastní příjem, protože to je příjem obcí, koeficient je v rukou obce. Takže já jsem jednala se starosty dnes a denně. A chápu, že to je velice silné politické rozhodnutí.
Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák, protože pan poslanec Vojtěch Munzar stáhl svoji interpelaci.
Vážený pane ministře, není to tak dávno, kdy jsme zde schválili protipadělkový systém, který má chránit občana před falzifikáty léčiv. Jistě jste byl informován ze strany lékárníků o tom, že spousta ověření skončí technickou chybou. Jsem si vědom, že ministerstvo tento systém neprovozuje, takže za ně ani nenese přímou odpovědnost. Přesto se zeptám, jaká technická opatření byla provozovatelem přijata a jaký je nyní stav systému ověřování léčiv.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče. Takže v tomto směru to skutečně oni spravují. U nás je to tedy to národní úložiště. Jen minulý týden byly dva takové semináře. To znamená, to jsou skutečně ti, kde těch alertů je nejvíce, přes 5 tisíc. Takže víme, že skutečně... Pak formát doby použitelnosti, případně že nejsou nahrána data v úložišti u přípravků, které byly vyrobeny před účinností nařízení a jsou opatřeny ochrannými prvky, tam může dojít k problému. Takže pracuje se na tom. Aktuálně tedy na základě rozhodnutí Sněmovny je bezsankční období, to znamená, nejsou uděleny žádné sankce, a je dokonce umožněno vydat skutečně ten přípravek, pokud není možnost tedy ho z technických důvodů ověřit. Dokonce může být vydána vlastně celá šarže, pokud je požádán Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zatím se vydalo 18 těchto povolení pro 29 druhů léčivých přípravků na základě žádosti 16 držitelů.
Tudíž požádám další v pořadí paní poslankyni Věru Kovářovou s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka.
Vážený pane ministře, mýtný průšvih na obzoru je zcela vystihujícím názvem této interpelace. To, co se děje v souvislosti s mýtným tendrem, skutečně průšvih je. Současné patálie kolem mýta vás totiž staví do pozice, kdy jak jedno, tak druhé rozhodnutí znamená cestu do pekel. A musím poznamenat, že váš předchůdce zřejmě moc dobře věděl, proč odchází. To dilema je jasné. Toto zavedení mýta by navíc mohlo způsobit odklon velké části nákladní dopravy na silnice nižších tříd, na cesty, které na tuto zátěž nejsou stavěny, a bude docházet k jejich většímu poškozování, do menších obcí, kde se zvýší provoz a sníží se bezpečnost. Vážený pane ministře, jak hodláte tento problém řešit? Jakou variantu z těchto dvou preferujete? A jaký je prosím harmonogram očekávaných kroků? Jak bude informována Poslanecká sněmovna? A na závěr ještě jedna otázka. Jak velká je pravděpodobnost, že od přelomu roku nebude mýtné kvůli nepodařeným tendrům vůbec vybíráno?
Já poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji. Ale pokud nemáme nic důležitějšího na práci, tak se můžeme vrátit do roku 2015 a k recepci na turecké ambasádě. Hovořil jsem o tom, jak Turecko může přispět k řešení tehdy se blížící migrační krize. Co se týká té jedné inkriminované věty o přínosu islámu, tak já nevím, jestli se máme vracet do hodin dějepisu na základní škole. Pokud se bavíme o tom, kdo je dneska největší obětí toho extrémního islámu, tak to jsou muslimové sami. A tím já neříkám, že je špatné náboženství celé. S těmi je potřeba bojovat, ale není možné paušálně odsuzovat tu obrovskou masu lidí, kteří chtějí žít v míru, chtějí žít v pokoji, pouze věří něčemu jinému než my, ale ve svém důsledku věří ve stejného Boha.
Není, takže postoupíme dál.
Zdravím všechny zde přítomné a současně se vracím k tématu, které už jsem dnes jaksi adresovala, ovšem je stále aktuální a palčivé. Byli už svědky příliš mnoha slibů na to, aby věřili jen slovům. A já se proto ptám Ministerstva práce, jak je to doopravdy. Výzvy jsou velice omezené zejména na služby prevence a služby terénní. Situace zůstává nevyřešená. Co s tím budete dělat?
Ještě jednou pěkné odpoledne, vážený pane ministře. O víkendu jsme se ze sociálních sítí spravovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv dozvěděli spoustu zajímavých věcí a informací o tom, jak se dá komunikovat. Hned vzápětí, tedy v pondělí, se k tomuto stylu komunikace sice SÚKL vyjádřil, avšak stylem, že zkoušel jakýsi experiment, jak nastavit uživatelům sociálních sítí pomyslné zrcadlo. Byť jsem si vědom, že vy osobně jste se v tomto konkrétním případě také vyslovil proti tomuto stylu, přesto bych se rád zeptal, zda ministerstvo dalo SÚKLu nějaká konkrétní doporučení týkající se alespoň základního minima pravidel a standardů komunikace pro správce sociálních sítí v takových organizacích.
Děkuji za slovo. Tuto informaci přinesly noviny Ústecký deník a potvrdil ji i policejní mluvčí Daniel Vítek. Tohoto činu se měl dopustit Afričan z Německa, kterého údajně propustili téhož dne ráno z drážďanského vězení a vyhostili z Německa. Pane ministře, opravdu si i nadále myslíte, že Česko je stále tou bezpečnou zemí, o které tak často mluvíte? Jak je možné, že delikvent vyhoštěný z Německa skončí jako násilník na poli kdesi v České republice, a ne v zemi svého původu? To má být ona repatriační politika Evropské unie v praxi? Měly české orgány o tomto člověku nějaké informace z německé strany? A pokud ano, jaké přijaly opatření? Máme se připravit na to, že podobné tragédie budou bohužel nutnou daní za naši politiku otevřené náruče, se kterou se Evropská unie rozhodla vyřešit problémy celého světa? Na tomto odporném činu jasně vidíme, kam vede bagatelizace a zlehčování nutnosti ostrahy vlastních hranic. Naše hnutí SPD často varovalo, že se to jednou může stát i u nás. A odpovědí bylo obelhávání občanů, že tu žádné migranty nemáme.
Není pravdou, že ten člověk byl z Německa vyhoštěn. Takže není pravda, že ten člověk byl z Německa vyhoštěn. Tím samozřejmě není možné, aby české orgány měly jakékoli informace z německé strany o tom, že ten člověk je na našem území. Já bych jenom chtěl upozornit, abychom takovéto tragédie nezneužívali k tomu, že budeme rozdmýchávat obavy a nenávist ve společnosti. A věřte, je to podstatně horší osud, než o kterém jste tady mluvila. A já bych chtěl apelovat na všechny rozumné politiky, aby nesurfovali na vlně nenávisti, aby nestrašili veřejnost a aby nezneužívali takovéto tragédie k nějakým nízkým politickým cílům. Já jsem si ten případ nechal dohledat. Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic. Ale zase jsem byl vyzýván k tomu, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do České republiky. Znovu říkám, naše bezpečnostní orgány udělaly všechno to, co se od nich očekávalo, toho pachatele zajistily, dopravily ho do cely, soud ho poslal do vazby a bude stát před soudem, ale...
Sice jste na otázky částečně odpověděl, hlavně jste tady zmínil Facebook pana Okamury, ale na to jsem se vás neptala. Stále by mě ještě zajímalo, jak do budoucna chcete eliminovat to, aby se to už nestávalo.
Prosím, pane ministře.
Já jsem řekl, že ten člověk nebyl vyhoštěn, on byl propuštěn z německého vězení s tzv. vízem ke strpění. A na základě volného pohybu osob po Evropské unii se dostal do České republiky.
Obecně komunikace s veřejností je určitě základ a snažíme se využívat všechny možné způsoby.
Děkuji, není zájem. Takže můžeme přikročit dál.
Vážená paní ministryně, současný premiér několikrát hlasitě deklaroval, že v žádném případě nebude zvyšovat daně. To byla slova, činy vypadají jinak. Přicházejí nové a nové návrhy, týkají se daní, tu poplatků. Podobný postup, který oproti svým dřívějším slibům volí vláda, radíte i samosprávám. Když obce a města nemají dostatek financí, mají zvýšit daň z nemovitostí. Zdá se, že vláda hledá peníze, kde se dá. Je to proto, že EET nepřináší výběr, který si od něj vláda slibovala? Nebo je důvodem to, že se utrácí více, než si naše veřejné rozpočty mohou dovolit? Myslím, že si to zaslouží vysvětlení. Už proto, že utahováním daňových opasků porušujete své sliby o nezvyšování daní.
Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, no, tato a minulá vláda byly právě vlády, které extrémně snížily daně o víc než 100 miliard. A my v tom pokračujeme. Co se chystá pro tenhle rok. Jsme rádi. Zásadní zjednodušení u daňových odpočtů na výzkum a vývoj, což se samozřejmě také projeví na snížení. A věřte, že převážně to bylo díky opatřením z dílny Ministerstva financí, jako je kontrolní hlášení a EET. To se projevilo jednoznačně. My jsme byli opakovaně žádáni Ministerstvem zdravotnictví, ať zvýšíme spotřební daň na tvrdý alkohol a cigarety, a to zejména ze zdravotních důvodů. Mám tady podrobnou prezentaci z tiskové konference, ráda vám ji věnuji, kterou jsme měli, je to asi dva měsíce, když jsem prezentovala sazbový balíček spolu s ministrem zdravotnictví na adiktologické klinice tady v Praze. To není normální. Tím se vlastně zvýšila dostupnost těchto závislostí, těchto produktů, které vyvolávají závislost. To, co získá státní rozpočet, což je něco přes 10 miliard, asi 11, je kapka v moři. A ty statistiky tady máme a budeme je prezentovat společně s ministrem zdravotnictví. Co se týče rezerv pojišťoven, to není zdanění, to je regulace, jak pojišťovny mají rezervy rozpouštět. Máme to ve vládním prohlášení, což je velice fér. To byl ten důvod. Tyto rezervy samozřejmě dlouhodobě používají k optimalizaci daňového základu a daně. To by bylo u bankovní daně, to byste měla pravdu. Toto máme. To znamená, proto je to vlastně až teď v sazbovém balíčku.
Řekla jste si tedy sama o to, že byste ráda pokračovala. Obce, pokud mají velké investice, tak to činí.
Paní ministryně, vaše dvě minuty.
On ten článek, který se objevil na serveru Seznam, tak ten headline, ten titulek, nebyl příliš seriózní. Já jsem byla na konferenci lídrů veřejné správy. A tak jezdím všude. A vždy a znova se otevře téma RUDu - rozpočtového určení daní.
Dobré odpoledne všem. Vážená paní nepřítomná ministryně, moje interpelace je reakcí na článek na Seznam zprávy z 12. 6. 2019, který se jmenuje Dům s bazénem jako sociální bydlení za dotace. Peníze pro vyloučené lokality proudily i kousek za Prahu. Přečtu z toho článku pár vět: Další nejasný případ dotace na sociální byty pro lidi v nouzi. Spolek za veřejné peníze pořídil domek s bazénem za Prahou. Za tuto částku měly vzniknout 3 sociální byty pro pestrou škálu lidí v nouzi se zvýhodněným nájmem. Jde o úhlednou klidnou část města kousek od náměstí a od školy. K výbavě většiny domů patří velká zahrada a bazén. V domě reportér zastihl pouze manželku bývalého majitele. Před domem parkuje s autem s poznávací značkou na přání, přitom je tato drobnost vyjde na 10 tisíc korun. Jde o další nejasný případ příjemce peněz z dotační výzvy na sociální byty. Co uděláte, aby tyto dotace nebyly zneužívány? Máte přehled o tom, zda tyto peníze jdou správným cílovým skupinám? Děkuji za odpověď.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, moje interpelace se týká výroků paní ministryně Marie Benešové z neděle 2. června v Partii na Primě. Tam paní ministryně pronesla ve vztahu k demonstracím občanů v ulicích, kteří se vyjadřují proti vládě Andreje Babiše a proti její osobě: A je zajímavé také, kdo ty demonstrace platí, protože jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, pořádají se tam koncerty, ty taky něco stojí, takže dělá to na mě takový nepříjemný dojem. Pan místopředseda vlády Hamáček tady mluvil o tom, jak je potřeba nešířit dezinformace. Takže já jsem se chtěl zeptat paní ministryně, co přesně je na financování té iniciativy Milion chvilek podle ní zajímavého a co z toho na ni dělá nepříjemný dojem. A ve vztahu k tomu, že tady se šíří nějaké dezinformační zprávy, které rozkryl deník Seznam zprávy, podle kterých jsou ti občané za demonstrace placeni, je tam dokonce vyjádření. Slyšel jsem toho autora těch dezinformací, slyšel jsem to. Může to být pravda a nemusí.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dost se divím, že se na mě obracíte s touto otázkou vy, který jste tady za Piráty, kteří za každou cenu chtějí být transparentní a kteří tu transparentnost tak zdůrazňují. Ten účet vznikl později, já jsem si ho také nahledala, tak ještě šikovná jsem, nebojte se, a skutečně tam ty dary přicházejí. Myslím si, že to je legitimní otázka, a skutečně kdybych se nemohla jako občanka a ministryně zeptat, tak bychom na tom byli s demokracií špatně.